Byl až dosud úspěšný především proto, že se zcela zdiskreditovaly klasické strany pravice. Veškerý křik a strašení vznikem levicové vlády je proto s ohledem na to, jak vzniklo a co představuje hnutí ANO, jen trapnou fraškou zhrzených, kteří si Andreje Babiše a jeho stranu vytvořili. Vítězem voleb se však opět stali ti, kdo voličům slíbili mnohé. Ne, nejsem ochoten a nemohu už brát vážně výhrady zhrzených stran pravice, že v čele vlády stane trestně stíhaný premiér. A v kauze lidovecké ministryně Vlasty Parkanové a nákupu letadel, která armáda nechtěla, šlo také o miliardy. Nikdo z odpovědných papalášů prý za ten tunel nemůže. V minulosti jsem opakovaně upozorňoval na nevěrohodnost vznikajících vlád, na to, že jejich politika nebude ku prospěchu republice a občanům. Bylo to mnohdy zřejmé právě již z programových prohlášení těch vlád. Hospodaření a vládnutí podle programového prohlášení, jak jsem se s ním seznámil, by mělo občanům a státu prospět. Jistě, jsme v situaci, kdy buď vznikne vláda vítěze voleb s důvěrou podporovaná či tolerovaná jinými subjekty, nebo se republika posune ke krizi a postupně i k předčasným volbám či k dalšímu vyhazování peněz z kapes daňových poplatníků. Jsem přesvědčen o tom, že jiná vládní sestava, příp. předčasné volby by měly smysl jen v tom případě, pokud by mohly republice a občanům prospět. Měly by smysl jen tehdy, pokud by bylo možné sestavit vládní koalici, která nabídne lepší, občanům příznivější vládní program než tato vláda. V tuto chvíli však žádnou takovou alternativu nevidím.
Je vidět - svůj k svému. To platilo a platí.
Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Grebeníček. Jsme v rozpravě, která se týká žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry. Na řadě je s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Klub poslanců SPD nepodpoří vládu, která dnes předstoupila k hlasování o důvěře. Stanovisko našeho klubu bude vyjádřeno hlasováním proti návrhu na důvěru. Naše hnutí dlouhodobě říká, že nepodpoří vládu s účastí České strany sociálně demokratické a nepodpoří vládu, která by jasně nedeklarovala ochotu podpořit zákon o všeobecném referendu včetně možnosti lidí hlasovat o takových věcech, jako je členství v Evropské unii nebo NATO. Tuto podmínku tato koalice, která je faktickou trojkoalicí hnutí ANO, ČSSD a KSČM, bohužel nesplňuje. Pokud bych měl situaci trošku nadlehčit, řekl bych, že rozumíme personálním nejasnostem a improvizacím, kdy jeden člen vlády bude řídit Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničí. A nejenom zahraniční politika. Já dnes mohu čerpat z dnešního projevu předsedy lidovců pana Bělobrádka, který řekl, že na základě tlaku Bruselu odstoupil pan Babiš od sestavování vlády s SPD. Takže nejenom zahraniční politika, ale i to, kdo bude ve vládě v České republice, tak o tom se rozhoduje pravděpodobně někde jinde. Šachy kolem obsazení Ministerstva spravedlnosti se dají také pochopit. Je příznačné, že se nám také do vysoké funkce náměstka ministra vrací i bývalý lithiový ministr. Dost zlehčování. Jsem v Poslanecké sněmovně dost dlouho, ale takové okolnosti, které provázejí sestavení této vlády, jsem ještě nezažil. Náš poslanecký klub bude této vládě opozicí. Budeme opozicí, která bude ctít ústavní zvyklosti, a budeme opozicí, která na půdě Sněmovny podpoří věci, které budou v souladu s naším programem nebo budou vycházet z aktuálních potřeb naší země. Hluboce nesouhlasím s panem premiérem, že potřebujeme ekonomické imigranty. My potřebujeme podporovat české rodiny tak, aby se zde rodily české děti, které budou pro sebe a pro tuto zemi pracovat a podnikat. To je jediná šance pro naši budoucí prosperitu a pro budoucnost tohoto státu. Máme také zásadní obavy, že tato vláda nevyužije příznivé ekonomické situace k zastavení deficitního hospodaření státu a její výdaje porostou rychleji než příjmy. Koneckonců meziročně je to v desítkách procent. Dnes demonstrují lidé proti účasti komunistické strany ve vládě. Upřímně řečeno, a budu mluvit za sebe, já se příliš neobávám starých soudruhů, ale obávám se těch nových, kteří sídlí v Bruselu. Dnes je v médiích výrok jednoho z představitelů komunistické strany a ten výrok je tak vypovídající o pozici komunistické strany v české politice, že je nutné ho zmínit. Naše hnutí nevěří, že tato vláda bude schopna zefektivnit státní správu a účinně snížit náklady na státní správu. Česká republika bude muset řešit zásadní sociální, ekonomické a bezpečnostní problémy. Vláda, která vzniká tímto způsobem a na tomto půdorysu, toho bohužel nebude schopna. Bude se plně soustředit na jednu jedinou věc - vládnout co nejdéle bez ohledu na zájmy této země.
Dále vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartoš. Po něm s přednostním právem pan předseda Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jak jsem již řekl, a není to překvapující, Piráti svými 22 hlasy poslanců a poslankyň nepodpoří tuto nově vznikající vládu, a to z jednoduchého důvodu. A ty podmínky nebyly striktně vázány na osobu trestně stíhaného premiéra.
Komunisté se nereformovali, stojí stále na stejných ideologických základech. Pokračují v díle svých předchůdců. Proto cituji: "Co do principu, nepokládám komunism za ideál sociální a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská a sociální naprostá. Nestejná je situace každého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec nejlépe dovede využít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání. To vidět všude a vidět to politicky ve všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější centralism. Aby nerezignovali a nevnímali situaci jako nezvratnou. To už tu bude nová generace narozená ve svobodě. Pane, ta už si tu svobodu nedá vzít." Může se zdát, že se ve svém odhadu mýlil. A já pevně věřím, že nikoliv. Pane premiére Babiši, abyste si doplnil znalosti o Masarykovi, když už se jím zaštiťujete, tak vám chci věnovat tuto knihu. Vybrala jsem záměrně takovou stručnější, protože mám pocit, že příliš nečtete a nemáte na to asi příliš času.
A připraví se pan poslanec Jan Bauer. Pane poslanče, máte slovo, prosím.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Důvěra je ochota jedné entity spoléhat se na jinou entitu. Já se domnívám, že v případě vlády, která před nás předstupuje, je toto riziko neúměrně vysoké. Premiér Babiš a jeho hnutí ANO před volbami oblepili celou republiku tím, že pro nás chystají vládu skutečných odborníků. Já se ptám, jestli je toto výsledek toho osmiměsíčního hledání. Kdy dva zásadní posty v rámci vlády, ministra zahraničí a ministra vnitra, zastává jeden a tentýž člověk. Kdy v rámci vlády došlo k posunu z jednoho resortu na resort jiný bez předchozí profesní zkušenosti. Já se skutečně ptám: Je to ta slibovaná vláda odborníků? Bude si moci ještě někdy hnutí ANO dovolit tuto zkratku použít ve své marketingové kvalitní kampani, kterou jistě mezi ostatními politickými konkurenty vyniká? Vláda Miloše Zemana, nikoli vláda Andreje Babiše - to je myslím zásadní charakteristika toho, co se tady odehrává. Toho Miloše Zemana, který o panu premiérovi ještě před několika lety hovořil jako o osobě, která si jeho důvěru jistě nezaslouží. Je tady velká partie pana prezidenta, který politickým nadáním rozhodně vždycky oplýval. Je to jeho koncert. On dokázal sestavit vládu, kterou on sám si přeje. Navštívil sjezd komunistické strany, mluvil ke svým soudružkám a soudruhům včetně tohoto oslovení. A dokázal prostě to, že vláda personálně odpovídá jeho představám. Dokázal nominovat vlastní osoby do řad vlády České republiky. Já se trochu podivuji i silnému politikovi, jakým je Andrej Babiš, že je toto pro něj vůbec lidsky, politicky přijatelné a ustupuje diktátu pana prezidenta. Ale ještě více se divím sociální demokracii a ptám se, kam tato nejstarší česká demokratická strana ještě ve své sebeúctě je ochotna ustoupit. Budeme jistě sledovat nějaké kompromisní řešení a na konci léta se dozvíme, že našli jiného vhodného kandidáta na ministra zahraničí. Je velká otázka, jestli se skutečně jedná o vládu toho člověka, který nám ji tady dnes v dlouhém proslovu představoval. Vláda bez priority na vzdělanost, to už tady padlo mnohokrát, už se nebudu zabývat aspekty ekonomickými. Ale co je ještě jiného vzdělání a vzdělanost než základní předpoklad pro to, aby lidé kriticky přemýšleli? Každý národ, který je vzdělaný, skutečně vzdělaný, a nezáleží teď na dosaženém akademickém titulu, ale na všeobecném přehledu znalosti vlastních dějin, znalosti vlastní historie a poučení z té historie, každý takový vzdělaný národ je nebezpečný pro autoritářský režim. Pro každého, kdo svět nahlíží z pozice autority, z pozice totality. I proto možná vzdělanost není v těch šesti hlavních prioritách, které nám vláda dneska představila. V kapitole o tomto tématu se dočítáme: pevná vazba s našimi spojenci, pevná vazba v rámci OSN, Evropské unie i Severoatlantické aliance. Tuto vládu mají dnes podpořit svými hlasy komunisté? Nenabízí se tady automatická otázka, za co to tedy udělají? Neprotiřečíme si?
To si řekněme, to na sebe navazuje. A teď tu máme další problém - kompetence ministerstev. Stavební zákon jsme si zkusili před několika měsíci. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. A od toho se vše odvíjí. Víte, ono i v tom minulém vládním prohlášení byly vyjmenovány ty stavby. Vypadalo to moc hezky, všichni jsme si říkali, to bude paráda, konečně se dostaví ta infrastruktura... Hezky pískají! A prostě začne rozvoj našeho státu jako takový výrazně větším tempem. Moc se toho nestalo. Můžeme to tady kritizovat, ale ten hlavní problém je schován někde jinde. No, já nevím. Takže nedělejme tady takovéto vlny. Další myšlenka - budovat parkoviště u autobusových nádraží a u vlakových nádraží. Myšlenka je to výborná, fakt výborná. Dneska nám ta nádraží zarostla do center měst a bude tam velký problém získat pozemky na vybudování parkovišť. Ale problém je, že ty prostory nejsou, že jich je minimálně. Nicméně říkám, doprava - kdyby to bylo poprvé, řekl bych výborně. To se podařilo až poslední dobou. Vzpomínám na dobu, kdy se ministři měnili rychleji, než si měníme, pánové, ponožky. Mně se potvrdilo, že vládní programové prohlášení čtou jenom opoziční poslanci, výjimečně koaliční. Já nevím proč. Je tam věta: Narovnat vztah mezi samosprávou a státním rozpočtem. Prostě to tak je. Pokud se daří státu, pak se daří i obcím z hlediska příjmů z rozpočtového určení daní.
Pokud se podíváme na skladbu kabinetu, kde dokonce jeden ministr chybí, nechám na vás jako na poslancích, ale i na občanech, aby zhodnotili, proč tuto vládu nemůžeme podpořit. Druhá naše podmínka vycházela z toho, že by v takové vládě, protože jsme viděli, jakou silou kráčí ANO, jako v té chvíli slabší koaliční partner, nebude mít ANO většinu. ANO zvítězilo ve volbách. A samozřejmě, že v té vládě nebudou, nebo ji nebudou podporovat strany s historickým dědictvím likvidace demokracie v České republice. Jednu takovou stranu tady máme. A máme tu i strany, které si s tou demokracií zahrávají třeba v názvu. Takovouto vládu díky personálnímu obsazení i nesplnění těchto podmínek, my podpořit nemůžeme. My jsme tedy definovali po těch volbách, když ANO ukončilo toto jednání s tím, že ty podmínky jsou nerealistické, že pan Babiš bude premiérem, a definovali jsme se jako konstruktivní opozice. Konstruktivní opozice prostě sleduje, navrhuje vlastní návrhy zákonů, s kterými přichází. Snaží se podpořit dobré věci, nehledě na to, kdo je navrhuje. My jsme vstupovali do jednání o referendu. My jsme řešili s Ministerstvem financí potřebnou legislativu a v rámci výborů i spolupráce zde ve Sněmovně spolupracujeme napříč politickým spektrem. Konstruktivní opozice se samozřejmě nebojí vystupovat proti tomu, když se děje něco nekalého. A to nejen tady na plénu, ale i ve veřejném prostoru a v médiích. Toto je naše role, kterou v případě, že vláda získá dnes důvěru, budeme ve Sněmovně zastávat. Její výhody a nevýhody zhodnotí voliči v následujících volbách do Poslanecké sněmovny, ale i v dílčích volbách do komunálů či do Evropského parlamentu. A já věřím, že to zhodnotí velmi, velmi realisticky. My tedy tuto vládu jako takovou nepodpoříme. Druhá část mého vystoupení. V té bych se chtěl věnovat programovému prohlášení vlády a i vystoupení pana premiéra Babiše. My už jsme v tomto volebním období jedno programové prohlášení vlády viděli. Dokonce vláda předložila některé zákony, které měly být v souladu s tímto programovým prohlášením. Přesto ANO, KSČM, ale třeba i poslanci SPD hlasovali proti tomuto prohlášení. Pan premiér Babiš - který si zde za mnou povídá, čímž mě trochu ruší - v rámci jednání o těch zákonech deklaroval, jaký je významný bojovník proti korupci. Nominační zákon tedy v tuto chvíli nemáme. Byla to legislativa proti kumulaci odměn, a tedy kumulaci funkcí, na které se podílely i paní bývalá ministryně Malá i paní bývalá ministryně Válková z hnutí ANO. Tato byla označena za legislativní zmetek. Faktem je, že se třeba na ní podílel i pan náměstek Metnar a naopak říkal, že tato legislativa je v pořádku. Když se podíváme, co dál zde zaznělo, nebo když si vzpomeneme, co zde zaznělo od pana premiéra Babiše, slyšeli jsme toho mnoho, a slyšeli jsme toho mnoho, co mohlo být uděláno za vlády minulé, kde byl se sociální demokracií, svým současným partnerem. A zejména ty vize, které zde zaznívaly, mohly započít a být plněny už za vlády minulé, minimálně v resortech, které hnutí ANO mělo ve své gesci. Zde zazněl velký akcent na digitalizaci. To je téma vlastní Pirátům. Není to naše jediné téma. Je to téma důležité. Je to téma, v kterém my, Česká republika, a oblast zaostáváme deset let, a nejenom vůči západní Evropě, ale i státům, které jsou na východ. Digitalizace je věc, která se samozřejmě sama neudělá. Je to věc, která je meziresortní. Pokud chceme digitalizovat státní správu, musí spolupracovat všechna ministerstva. Toto se nestalo. Tak to jen taková drobnost, co to je digitalizace a jak se k ní staví dvě strany, které v tuto chvíli žádají o naši důvěru. Ano, v České republice je potřeba infrastruktura, opravovat dálnice, budovat nové dálnice, budovat okruh, opravovat silnice II. a III. třídy. Ostatně i bývalý ministr financí pan Kalousek dostal dvě taková vysvědčení za své dva projekty, velmi ztrátové.
Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů tentýž den. Nejdříve přistoupíme... Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Děkuji vám. Přihlášku žádnou nemám. Konstatuji tedy, že pořad byl stanoven podle rozhodnutí organizačního výboru s tím, že je na něm uvedena i otázka písemných a ústních interpelací, pokud by schůze trvala i další den, a podle zákona o jednacím řádu je ve čtvrtek den, kdy se projednávají ústní a písemné interpelace. Děkuji vám.
Pane premiére Babiši, já vám řeknu, pro koho tato vláda není. Tato vláda není pro politické vězně, tato vláda není pro lidi, kteří byli perzekvováni v době totality. Tato vláda není pro ty, jejichž rodiny se rozpadly v důsledku nucené emigrace. Tato vláda není pro lidi, kteří trpěli za bývalého režimu. Já jsem v lednu k posměchu mnohých používal tady na plénu citát Timothy Snydera už při té první žádosti vlády Andreje Babiše o důvěru. Ale ono se nic nezměnilo. Tak mi dovolte nějaká slova zopakovat: "Nehrbte se předem. Autoritářské režimy si mnohdy mohou uzurpovat moc zadarmo, aniž někdo klade odpor. Lidé už se dopředu domýšlejí, co by po nich represivní režim mohl chtít. Preventivní poslušnost urychluje nástup nesvobody." Tedy neulehčujme nástup nesvobody. Nenechme nazývat Poslaneckou sněmovnu žvanírnou. Nenechme nazývat výroky opozice jako kecy - omlouvám se za toto vyjádření, ale je to mnohokrát opakovaná citace. To je právě ten ústup z těch demokratických pozic. A myslím si, že to není hodno demokraticky smýšlejících politiků. Nezaslouženě pošpinil jeho jméno, nikdy se neomluvil. To teď nechám být. Prosím, nedopusťme, aby byl život v České republice opět šedivý.
Takže to byl pan poslanec Rakušan a nyní s přednostním právem pan předseda Bělobrádek a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já bych se chtěl vrátit k tomu usnesení, které v podstatě nutí celou vládu tady sedět po celou dobu. Já jsem zjišťoval u legislativy, že nemůžeme změnit toto usnesení tady a teď, ale myslím si, že je trochu nefér, aby tady celou dobu museli všichni sedět, a když si budou potřebovat odskočit, tak musíme přerušit schůzi. Takže já bych chtěl vyzvat ke dvěma věcem.
Děkuji. Nicméně máte pravdu, že je to ke zvážení, protože budeme pokračovat asi hodně dlouho, že bychom technicky pauzu mohli vyhlásit.
Ještě k tomu.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážená vládo, pane premiére, jako člen Občanské demokratické strany, ale i jako Jan Bauer, poslanec odpovědný jen svému svědomí, dnes nedám důvěru této vládě. Andrej Babiš by neměl být premiérem České republiky. Andrej Babiš není demokrat, je to oligarcha, který k prosazení svých zájmů neváhal lhát.